Vážené kolegyně, kolegové, na toto se zapomnělo! Ale v tomto návrhu tato povinnost není. Takže se to bude dít bez toho, aniž by u toho byl přítomen držitel zbraně. Nepřipadá vám to absurdní? Dovolte, abych se tedy vyjádřila v závěru za klub občanských demokratů. Snažím se tady půl roku vás přesvědčit o tom, že stávající úprava zákona je dostatečná. Lasery ze zakázaných přecházejí do povolených. Jiná ustanovení, která tam jsou i legislativně technickými. Děkuji za to všechno, že jste podpořili návrhy, které jsem předkládala i já. Ale moc vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím, neprolamujme toto ustanovení. Není to o tom, že bychom neměli nebo nechtěli mít důvěru v Policii České republiky. Víte, ale ona to ani ta Policie České republiky nechce! Ona nechce mít oprávnění, které je v rozporu s Ústavou, protože Policie České republiky moc dobře ví, co bude následovat. Nekomplikujme život sobě! Nekomplikujme život slušným držitelům zbrojních oprávnění! Nekomplikujme život ani té Policii České republiky! A budu tedy v rámci toho hlasování podporovat v pozměňovacích návrzích ten svůj návrh.
Děkuji paní poslankyni Černochové.
Tam stačí důvodné podezření.
Děkuji panu poslanci Lankovi.
Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem klubu TOP 09 k tomuto návrhu. Novela reaguje na dvě mimořádné události, nepravděpodobné, neočekávané a neočekávatelné, u kterých bychom rádi, aby se nikdy neopakovaly. Je to výbuch muničního skladu ve Vrběticích a je to střelba legálně drženou zbraní v Uherském Brodu s tragickými důsledky. Zatímco v prvním případě se ukázalo, že tato oblast -
Zatím jenom slovní. Ale poprosím, abyste se uklidnili. Ti, co hovoříte, přeneste své hovory do kuloárů. A vy prosím, pane poslanče, pokračujte. Děkuji.
Děkuji. Náš dosavadní zákon o zbraních je velmi kvalitní a přísný. Znamená to, že policie může vtrhnout do obydlí za účelem zabavení legálně držené zbraně bez příkazu soudu. Je zde pozměňovací návrh výboru pro obranu, který tyto paragrafy vypouští. Myslím si, že správně. Ony jsou totiž nadbytečné. Takže tyto dva paragrafy nepotřebuje. Dámy a pánové, jestliže nebude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, tedy tento pozměňovací návrh výboru pro obranu, TOP 09 nebude moci tuto novelu podpořit. Ale TOP 09 se nemůže a nebude podílet na oklešťování, umenšování a omezování práv občanů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kortemu. Další řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Jana Černochová.
A utvrdila jsem se v tom, že opravdu oprávnění dostatečné má. A utvrdili jste se v tom i vy v posledních dvou týdnech. Úplně ukázkový krásný příklad toho, jak stávající legislativa funguje. Ale z logiky věci nikdo nemohl na dálku poznat, jestli se jedná o pistoli samonabíjecí, nebo jestli se jedná o pistoli plynovou, takže z tohoto důvodu tam přijela zásahovka. Opět ukázkově podle zákona o policii provedli zákrok, zadrželi toho člověka, odzbrojili toho člověka, odvezli ho na služebnu a zabavili mu tu plynovou zbraň. Není žádný důvod prolamovat něco, na co si myslím, že většina z nás v této Sněmovně snad je ještě stále citlivá, a to je osobní svoboda. Tyto lidi my budeme ořezávat na jejich právech místo toho, abychom se skutečně věnovali potírání možných excesů spáchaných nelegálně drženými zbraněmi od lidí, kteří mají sklony k nějakým teroristickým útokům. Milé dámy, milí pánové, pokud my dneska přijmeme prolomení této domovní svobody, tak se nedá vyloučit, že to skončí u Ústavního soudu. Ale skutečně se pouštíme a dopouštíme porušení Ústavy České republiky. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Konec citace z Ústavy. Neřvěte!
Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jaroslav Klaška. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní prosím pana navrhovatele, zjevně má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Hlavním principem navrhované právní úpravy je zavedení bezplatné právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Dalším z principů je zavedení právě závazného úplného znění novely právního předpisu. Nově tak bude každá novela obsahovat také právně závazné úplné znění právního předpisu s vyznačením případných změn, které tento návrh budou provázet. Návrh dále směřuje ke zkvalitnění a vyšší efektivitě legislativního procesu. Návrh právního předpisu bude předkládán a projednáván elektronicky. Děkuji za pozornost.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko.
Pěkné dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji vám poměrně jednoduchou hlasovací proceduru o předložených pozměňovacích návrzích. Děkuji.
Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. I tento pozměňovací návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Co je ovšem důležité, je, že není žádný signál, že by ty poklesy cen komodit, které my vyjímkujeme, měly pokračovat. Ta poté následně mírně překročí. Na tom zpomalení se nejvíc odrazí to, že budeme jenom pozvolna čerpat evropské fondy v novém programovém období. Pokud jde o rizika té prognózy, kterou teď prezentuji, jsou mírně protiinflační. Bankovní rada znovu konstatovala, že Česká národní banka neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 2017, přitom vidíme jako pravděpodobné ukončení kurzového závazku v polovině roku 2017, tedy v souladu s předpokladem nové prognózy. Tím bych si dovolil asi skončit.
Já velmi děkuji panu guvernérovi. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Adolfa Beznosku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. Zpráva o inflaci od České národní banky znovu tak jako všechny zprávy od roku 1998 rozebírá dodržování inflačního cíle. K zodpovězení této otázky je v dané zprávě provedena komplexní makroekonomická analýza České republiky a jsou tam perspektivy dalšího vývoje na 18 měsíců. Toto je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky. Při návratu do standardního režimu se neočekává skokový vývoj kurzu koruny vůči euru. K naplnění tohoto cíle pořád deklaruje, že nebude brát ohled na rozpočtové dopady. Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb minimálně do konce tohoto roku na stávající velmi nízké úrovni, která odráží ponechání reposazby na technické nule. V roce 2017 by pak mohlo dojít k určitému navýšení úrokových sazeb. Co se týče hrubého domácího produktu, připomínám, že se očekává ekonomický růst. To jsou takové základní ukazatele, které by vás mohly z té zprávy zajímat. A pokud mohu, přečetl bych usnesení rozpočtového výboru, pane předsedající.
Tudíž končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana guvernéra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Já se tedy v podrobné rozpravě přihlašuji k usnesení, které jsem před chviličkou přečetl.
Tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan zpravodaj rozpočtového výboru Adolf Beznoska. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím nyní zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády. Zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáním pevně zařazených bodů 221 a 222, sněmovní tisky 726 a 755, zprávy, jejichž předkladatelem je Česká národní banka. Potom bychom projednali bod 71, sněmovní tisk 597, první čtení. Na závěr jedno technické sdělení. V neděli 8. května bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Důrazně na vás apeluji, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány. Opakuji, všechny materiály z lavic si prosím ukliďte, jinak budou skartovány. Tak a teď k pořadu schůze se jako první hlásí pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.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
Bod 75, sněmovní tisk 724, autorský zákon dnes po pevně zařazených bodech. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování 447, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný, návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přítomnost pana guvernéra Miroslava Singera, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Dovoluji si mezi námi přivítat pana guvernéra České národní banky Miroslava Singera.
Rychlý růst české ekonomiky pokračoval i v posledním čtvrtletí loňského roku, byť proti předchozím dvěma čtvrtletím zpomalil. K tomu růstu přispívají zejména fixní investice a spotřeba domácností.
Prosím, aby ti, co vedou hovory, je přenesli do předsálí. Děkuji.
Pokud jde o to které odvětví, zda dále k růstu přispívá zpracovatelský průmysl, ale výrazné oživení pokračuje i v sektoru služeb. Domácí ekonomický růst se projevuje příznivě na trhu práce, nezaměstnanost se snižuje na historické minimum. Celková meziroční inflace se nadále přiblížila nule, nadále se však korigovaná jádrová inflace nacházela nad jedničkou. Poté je konzistentní nárůst úrokových sazeb.
V souladu s tím Česká národní banka určuje měnovou politiku a přijímá konkrétní rozhodnutí bez ohledu na dopad do vlastního hospodaření.
Já děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první s dovolením přihlásil host pan guvernér, po něm pan předseda poslaneckého klubu ODS.
Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si jenom vypíchnout pár věcí, které by vás mohly zajímat. Vliv hospodářského výsledku na bilanci České národní banky byl nepatrný. Kapitál centrální banky je striktně oddělen od veřejných rozpočtů a v tomto smyslu nemá na veřejné rozpočty žádný dopad. Naopak na dluhopisech se začíná projevovat fakt, že žijeme ve světě, ve kterém centrální banky mají nulové nebo záporné výnosy, to znamená, že je velmi těžké je umísťovat. V provozu si dovolím vypíchnout, že provozní náklady nám narostly o jedno procento. Ty nám narostly také o jedno procento. Ta nízká dynamika odráží jednak to, že jsme zužovali dlouhou dobu pracovní sílu, ale také to, že v loňském roce jsme nedělali žádnou velkou restrukturalizační akci, jinými slovy, nemuseli jsme vyplácet odstupné. Loni jsem tady říkal, že máme historicky nejnižší počet zaměstnanců. Zbývající část provozních nákladů začínají více tvořit opravy na budovy, které nám prostě stárnou. V závěru si dovolím říct, že záporný hospodářský výsledek bude ponechán v bilanci. Samozřejmě s ohledem na takovýto záporný výsledek nebyla provedena dotace rezervního fondu ani odvod volného zisku do státního rozpočtu. Dovolím si tímto končit a samozřejmě velmi rád odpovím všechny vaše dotazy.
Já děkuji panu guvernérovi. Nyní se hlásí o slovo.
Zažil jsem, přiznám se, že jsem nepočítal, kolik jsem zažil Poslaneckých sněmoven.
Nyní další řádně přihlášený pan poslanec Adolf Beznoska.
Ono už se to možná nehodí, ale já jsem byl přihlášen předtím a také jdu poděkovat. Dokonce byl oceněn i ze zahraničí. Byli jsme v Maroku na pracovní návštěvě, zástupci rozpočtového výboru, a protože marocká centrální banka se připravuje na flow, na plovoucí uvolnění měny, tak jedním z pilířů a jedním z rádců byla Česká národní banka. Takže ještě jedno poděkování pro tým pana guvernéra.
Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Není nikdo takový. Ptám se na závěrečná slova případně pana zpravodaje, případně pana guvernéra. Přistoupíme k podrobné rozpravě, od které se hlásí pan zpravodaj.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 195, přihlášeno 152 přítomných, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 197, přihlášeno 154 přítomných, pro 153, proti nikdo. Pane zpravodaji? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 198, přihlášeno 154 přítomných, pro 145, proti nikdo. Končím projednávání tohoto bodu. Pro stenozáznam - pan poslanec Nyní přistoupíme k projednávání bodu Tím je pan poslanec Milan Urban a ten už ke stolku jde. Nyní tedy dám slovo panu ministrovi. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve třetím čtení uvedl vládní návrh atomového zákona. Nový atomový zákon uvádí právní úpravu mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření do souladu s požadavky nově přijatých předpisů Euratomu a doporučení mezinárodních organizací. K návrhu zákona uplatnily pozměňovací návrhy hospodářský výbor a výbor pro životní prostředí. Návrhy obou výborů jsou z hlediska budoucí aplikace zákona vhodné a lze s nimi souhlasit. Návrh na úplné zrušení současného atomového zákona je nepřijatelný, neboť zákon bude ve zbytkové podobě dočasně nadále upravovat odpovědnost za jadernou škodu. Ostatní poslanecké návrhy narážejí na texty zákona, které plynou z mezinárodních nebo unijních závazků České republiky.
Já děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 4. jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Dnešní jednání zahájíme body z bloku třetích čtení, u kterých je splněna jejich zákonná lhůta.